Argumentovat Švýcarskem je opravdu naprosto nepřípadné a vlastně i nemožné. Víme to dlouhodobě. Švýcarsko z různých historických důvodů představuje zvláštní typ politického systému. Politického systému, který je jiný, než jsou prezidentské, poloprezidentské a parlamentní demokracie, a který je založen na přímé demokracii. Takže argumentovat neustále Švýcarskem, je argumentace špatná a nesprávná. Ve většině zemí světa, ve všech ostatních, se demokracie prostě vyvíjela jinak a jinak se také vyvíjí. A ani Švýcaři vám nebudou tvrdit, a můžete si přečíst jejich práce i jejich politologické texty o švýcarské demokracii, že jejich demokracie je lepší, než je demokracie německá, rakouská, francouzská, americká, britská. To není pravda. Je to jenom jiný způsob organizace společnosti, jiný způsob rozhodování lidu, ale rozhodně se nedá říct, že to je způsob lepší. To jsou všechno věci, které si můžete přečíst v odborné literatuře švýcarských autorů o švýcarské přímé demokracii. Zavádět přímou demokracii na celostátní úrovni v České republice nepřinese nic pozitivního. My jsme už mnohokrát viděli, k čemu byla přímá demokracie i v minulosti zneužita. Říkám znova, bavme se o zavádění prvků přímé demokracie, ale nevylívejte nám špínu na hlavu proto, že nejsme stoupenci přímé demokracie. Nejsme horší demokraté než vy.
Mám tady dvě faktické poznámky - Pavla Kováčika a pana Radima Fialy. Nejdříve Pavel Kováčik. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Paní a pánové, demokracie je diskuze. To je Masarykovo. A to, co tady posloucháme, tak to mi připadá spíše jako seminář. Navzdory tomu, že třeba komunističtí poslanci již po řadu let, po řadu volebních období přicházejí s návrhem na obecné referendum, tak i teď máme tento návrh. Myslíme si, že není ostudou parlamentní demokracie, když určité otázky, o kterých jsme schopni se shodnout většinově, mohou rozhodovat občané přímo. A ještě bych chtěl poprosit o dvě věci. Tak jak je tady panem předsedou Fialou vyzýváno, ať příznivci přímé demokracie neurážejí příznivce zastupitelské demokracie, já chci poprosit, ať nejsou dehonestováni ani příznivci oné přímé demokracie, onoho podílu té přímé demokracie. Naprosto souhlasím s jeho hodnocením používání argumentů o Švýcarsku. Druhá poznámka je, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poprosit pana předsedu Fialu, ať nesrovnává to, co se tady říkalo v projevu pana kolegy Okamury, s marxismem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Já jsem také chtěl prostřednictvím vás, pane předsedající, požádat pana předsedu Fialu, aby nedehonestoval lidi a poslance, kteří horují pro přímou demokracii. My jsme zástupci přímé demokracie. Jenom mi dovolte velmi krátkou citaci jedné věty, když se pan předseda Fiala obracel na Tomáše Garrigua Masaryka, tak dovolte mi citaci. My jsme v SPD zastánci přímé demokracie, která přichází ze Švýcarska.
Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana předsedy Stanjury, potom faktická poznámka paní poslankyně Miroslavy Němcové. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Byly dvě faktické připomínky a obě dvě mě nadzvedly. Pro pana předsedu Kováčika prostřednictvím předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. My se nebudeme učit ani marxismus, ani komunismus, ani leninismus. My, kteří jsme tam žili v tom systému, moc dobře víme, o co šlo. - Tak to tedy bylo špatné! A už jsem tady několikrát citoval zákon, platný zákon naší republiky o protiprávnosti komunistického režimu. Tak si ho přečtete a chovejte se podle něho! A moc dobře vědí i komunisté, co je v tom platném zákoně napsáno.
Je pravda, že demokracie, nebo i přímá demokracie není samospasitelná a k vytvoření dobré společnosti patří daleko víc, hodnotový systém, morálka, etika. Je to společenský systém. Jsou to pravidla a je to jen cesta k lepšímu životu lidského společenství. A to je náš cíl v SPD, to je naším cílem. To nejdůležitější v tom společenství, které chceme zlepšovat, aby se lidem v naší republice žilo co nejlépe, jsou lidé. Ale tady nelze čekat, až se narodí nějaká jiná, nebo jak odpůrci referenda a přímé demokracie říkají, nějaká lepší generace nebo nějací lepší lidé. A já rozhodně nebudu soudit, jestli jsou lidé tací nebo onací, jako to tady dělají v souvislosti s návrhem referenda jiné politické strany. Drtivá většina kritiků přímé demokracie také argumentuje zvykem. U nás je zažitý takový a makový systém, má u nás tradici, neměli bychom měnit, protože u nás nejsme na jiné systémy zvyklí. No, stačí se opravdu jen trochu zamyslet. Každý z těchto systémů se přeci jednou přežil a uvolnil místo jinému, modernějšímu. To, co je pro vývoj směrodatné, je prohlubování demokracie. V každém momentě, když se bojovalo o prohloubení demokracie, se vyskytly námitky proti. A vždy vycházely z tradice. Ano, bývaly tradicí rituální lidské oběti. Ale máme za to, že dnes už nemá smysl takové tradice udržovat. Ženy a tzv. barevné obyvatelstvo nebylo pokládáno za oprávněné volit. V roce 1870 po občanské válce získali ústavní právo volit i tzv. barevní. Což by dnešní ženy mohlo přimět k zamyšlení nad prospěšností přímé demokracie. Sufražetky v letech 1904 až 1918 statečně demonstrovaly, dokud nedostaly hlasovací právo ženy nad 30 let a všichni muži nad 21 let. Demokracie, jak vidíme, tedy není nikdy kompletní. Demokracie nemůže zastavit svůj rozvoj a prohlubování, tak jako člověk nemůže přestat dýchat. Demokratický systém, který zůstane statický a nezměněný, bude upadat a stane se nedemokratickým. Současný neklid ve společnosti je způsoben tímto nepružným procesem, který máme v současné době v České republice. Jsme svědky toho, že demokracie v naší společnosti je pokřivená. Současný oligarchický stranický systém má vady, za které zdánlivě mohou pochybení jednotlivců. Současně nepřímá demokracie ztěžuje politikům také sledování dlouhodobých cílů, a to proto, že o politických stranách se rozhoduje neustále v nějakých volbách. Oligarchie má přirozenou a stálou tendenci se rozšiřovat na úkor demokracie a má snahu upřednostňovat své stranické a krátkodobé zájmy na úkor veřejných a dlouhodobých dobrých cílů. Co z toho plyne? Z toho logicky plyne, že náš stát by měl ve třetím tisíciletí posílit prvky demokracie. Ano, je třeba posílit přímou demokracii. Děkuji za pozornost a prosím o podporu zákona o referendu.
Budeme pokračovat. Pane kolego, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji mnohokrát. Nevím, o čem bylo hovořeno mým předřečníkem, a nehodlám se k tomu samozřejmě ani vyjadřovat. To je dokument, který bude předmětem jednání Poslanecké sněmovny.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka.
Jenom faktická poznámka k jednomu konkrétnímu výroku kolegy Okamury. On tvrdil, že vláda vyhlásila referendum o Evropské unii. To referendum možná navrhla vláda, nicméně schválila ho Poslanecká sněmovna i Senát ústavní většinou. A my bychom samozřejmě neměli problém s tím, kdyby ten zákon o obecném referendu umožňoval tento způsob vypsání referenda na popud vlády.
Jsme dohodnuti, podle mých informací, asociace s paní ministryní, že se k tomu konstruktivně postavíme, protože peníze jsou peníze. Jak říkám, je to kompromisní varianta. My bychom se rádi obešli bez garančního fondu. Je skutečně otázkou, proč to došlo vlastně tak daleko. Znovu říkám, je to řešení, které je velice kompromisní.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych se také rád velmi stručně vyjádřil k novele zákona o cestovním ruchu, kterou teď probíráme. Je to totiž bohužel další novela zákona, kterou musíme přijmout, nicméně z této novely zákona nemůžeme mít radost. Jak zaznělo, znamená totiž další náklady navíc pro cestovní kanceláře, tedy další překážky v podnikání a další byrokracii. Nicméně je z toho také zřejmé, že to je kompromis, který nakonec někdo zaplatí, a budou to samozřejmě klienti cestovních kanceláří, do jejichž cen zájezdů se toto další nařízení promítne. Snažíme se tady zajistit úplnou bezpečnost, přičemž víme, že život přece není bezpečný, a je otázka, jestli takto draze zajišťovaná bezpečnost s tolika komplikacemi ve výsledku je opravdu to, o co máme usilovat. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Končím obecnou rozpravu.
To samozřejmě nejsou nijak významné částky.
Já vám děkuji. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V tuto chvíli je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Třešňák, kterému tímto dávám slovo.
Tímto děkuji za načtení.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem o vystoupení v podrobné rozpravě.
Budeme pokračovat. Anebo to možná vyřešíme jinak. Já tedy svým rozhodnutím tento bod přeruším. Já prosím zástupce navrhovatelů, což by měl být pan poslanec Okamura. Pokud tady není, tak poprosím dalšího v pořadí a to je pan poslanec Fiala.
Děkuji za slovo. Zákon o všeobecném referendu je nepochybně přirozenou součástí našeho ústavního pořádku. Není to žádný strašák, na základě kterého by se Česká republika měla zřítit do ekonomické a politické katastrofy na základě nerozumné volby svých občanů. Referendum je naopak přirozený nástroj, jak nechat lidi rozhodnout v demokratické zemi o zásadních věcech, které se jich týkají. Nezbývá mi než překvapeně komentovat názory o tom, že existují témata, o kterých by tzv. obyčejní lidé neměli mít právo rozhodnout. Obecné referendum jako nástroj využívá řada vyspělých zemí a využívá ho účelně. Využívá ho v situaci, kdy je třeba, aby rozhodnutí mělo silný demokratický mandát. Jediný důvod, proč systémově obecné referendum odmítat, je obava, že lidé mohou v některých případech hlasovat jinak, než je k tomu manipulují politické elity a média. To je ale přece naprosto v pořádku. Je to legitimní obrana demokracie proti politickým elitám, které se odtrhly od občanů a provádí falešnou politiku, kde se snaží občanům vnutit nepřirozené hodnoty a řešení, která nevychází z vůle občanů.
Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejme všichni společně pana předkladatele.
Taková situace není ale důkazem hlouposti občanů, ale pouze důkazem, že vedoucí pozici ve společnosti si chtějí uchvátit falešné elity a jsou připraveny zneužívat demokracii. Zneužívat demokracii, okrádat lidi o jejich daně a krátit jejich svobody. Vážené dámy, vážení pánové, naše hnutí SPD v žádném případě nechce prosazovat zákon o obecném referendu v podobě, která by umožnila jeho zneužití k potlačování práv nebo paralyzování společnosti. Jsme připraveni trpělivě jednat o jeho podobě a parametrech. Jsme připraveni konstruktivně pracovat na jeho podobě, která by byla skutečně funkční a hlavně plně demokratická. Takový postup nemůže děsit nikoho jiného než politické lobbisty, kteří si kupují stranické sekretariáty anebo manipulátory nadnárodního řízení, kteří si myslí, že si s národy mohou dělat, co chtějí. Lidé si zákon o obecném referendu zaslouží. Zaslouží si totiž důvěru ve svou odpovědnost. Protože lidé jsou přece podstatou demokracie, kterou naplňují svými právy a povinnostmi.
Tím byl určen pan poslanec Ferjenčík.
Dokonce i KDU-ČSL, pokud se nemýlím, hájila v předvolebních debatách obecné referendum. Společenská shoda na tom, že ten zákon má existovat, podle mě je značná.
Ve městě se v posledních letech uskutečnilo několik významných investic. Jedná se například o důležité infrastrukturní projekty přesahující svým významem hranice města, jako je například rekonstrukce podjezdu pod železnicí, vybudování průmyslové zóny Baliny či obrovský projekt revitalizace povodí Olše, železniční zastávka Třinec, integrované výjezdové centrum a další.
Já se omlouvám, paní poslankyně, na chvíli vás přeruším. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady nevytváříme rovné podmínky pro jednotlivé řečníky. Hluk v sále opravdu překračuje únosnou míru. Já vás prosím, abyste přestali vést diskuse, které ruší toho, kdo je za řečnickým pultem a kdo zde jediný má mluvit. Prosím, paní poslankyně.
Získala tak výhodu v podobě rezervované alokace evropských prostředků, o které již nemusela soupeřit s jinými žadateli o evropskou podporu. Pět statutárních měst v čele se statutárním městem Ostrava tvoří jádro ostravské aglomerace. Po intenzivní snaze se nakonec podařilo do této aglomerace zahrnout i město Třinec. Kdyby však město Třinec mělo statut statutárního města, bylo by jeho zahrnutí do ostravské aglomerace pravděpodobně výrazně snadnější. Ze zkušeností z minulých let je zřejmé, že významnou roli při vyjednávání podoby evropských fondů v České republice hraje Svaz měst a obcí a jeho Komora statutárních měst. Tolik asi z mé strany a ještě jednou bych vás chtěla požádat o podporu tohoto návrhu a samozřejmě vás také zvu do města Třinec, protože si myslím, že Třinec je, jak my říkáme na Slezsku "fajne miejsce do života".
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.
Nemám samozřejmě nic proti tomu, říkám dopředu, pokud se ctihodná Sněmovna rozhodne udělit titul statutární město městu Třinci, tak rozhodně to nebudu vnímat nějak negativně, ale musím k tomu něco říci. Tady to prostě dělíme, dostáváme se k městu, které má 36 000 obyvatel, a takových měst už je v České republice podstatně více a rozhodně to nejsou města bezvýznamná. Ale rozhodně je potřeba si tuto otázku položit a zamyslet se, jak s tím naložíme do budoucna. To si musíme tady říct. Já jsem rád, že lidé jsou hrdí na svá města. Ale ptejme se, co s tím dál. Je potřeba si položit tuhle otázku. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Birke.
Ne, nebojte se, opravdu ne. To znamená, že bych tady opravdu apeloval, možná zahájit debatu, že by se to nějakým způsobem mělo toto zohledňovat.
Děkuji.
Moje role je v podstatě velmi skromná, protože tento návrh zákona, který umožňuje České národní bance dělat příslušné emise, které zmiňovala paní ministryně, je poměrně jednoduchý. Všichni se na ty emise v podstatě těšíme.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost na svůj pozměňovací návrh, který jsem v tomto ohledu rozdělil na dvě části. V případě pochybností o tom, zda jednotlivé části bankovky patří k sobě, se posuzuje každá část samostatně. A teď mně dovolte, abych tento svůj pozměňovací návrh v krátkosti odůvodnil. K té částí první: Bezplatná výměna většího počtu českých platných minci za bankovky je v dnešní době pro občany České republiky poměrně značným a nutno dodat, že i obtížně řešitelným problémem. Banky mince vymění, ovšem často za vysoký poplatek. V tomto ohledu se domnívám, že je nutno zákonem ustanovit bezplatnou alternativu takovéto výměny. Její bezproblémová realizace se přirozeně nabízí ve státním podniku Česká pošta, který nyní provozuje i další druhy finančních služeb občanům. Chybějící druh základní služby, výměna poškozených českých bankovek a mincí, hendikepuje občany zejména v malých městech a obcích, kde neexistují příslušné bankovní pobočky. Je každodenní realitou, že s poškozenou bankovkou se setkávají stovky občanů, a současně také narůstá počet případů, kdy ji dokonce - a to zcela nezaviněně - obdrží spotřebitel přímo z bankomatu. V souvislosti s aktuálně deklarovanou snahou České pošty, státního podniku, o rozšíření portfolia služeb občanům nastává vhodný okamžik ke skutečné realizaci těchto slibů. A jak už jsem naznačil v úvodu, velký problém spatřuji zcela jistě v tom, že mnohé bankovní ústavy odmítají vyměňovat běžně poškozené bankovky, ačkoliv je to jejich povinnost. Pro vaši informaci, ročně bývá staženo z oběhu kolem 80 milionů kusů bankovek, takže to je skutečně pro občany obrovský problém. Běžně poškozené bankovky by měla bezplatně vyměnit Česká národní banka a také úvěrové instituce provádějící pokladní operace, jak už jsem uvedl. Ale ne vždy to dělá. Ale v roce 2017 jim skončil kontrakt a já sám ani teď nevím, jestli tento kontrakt byl vůbec do budoucna prodloužen. A právě tento pozměňovací návrh by měl tedy občanovi garantovat bezplatnou výměnu, tedy i v případě, že by kontrakt prodloužen například někdy v budoucnosti nebyl, tedy, že by již nebyly pobočky bank v provozovnách České pošty vůbec. Ostatní argumenty pro podporu tohoto svého pozměňovacího návrhu jsem již uvedl na počátku svého vystoupení a věřím, že tento můj pozměňovací návrh podpoříte, protože si skoro neumím představit, jak by se občanovi mohlo pomoci jiným způsobem. A problém, jak jsem naznačil, je to v tomto ohledu skutečně velký.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu.
Děkuju za slovo. Já bych se chtěl stručně za klub Pirátů vyjádřit k tomu pozměňovacímu návrhu. Myslím si, že problematika výměny bankovek a mincí je samozřejmě důležitá.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Můj dotaz je: Tato novela dává oprávnění České národní bance vydávat tzv. české dukáty. Je tam zmiňována i možnost vydávat násobky těchto dukátů?
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Jako první budeme hlasovat o určení dvou ověřovatelů této schůze. Já vás proto poprosím, abyste se už usadili na svých místech a ztišili se, tak abychom mohli provést toto hlasování. Navrhuji, abychom určili jako ověřovatele pro tuto schůzi pana poslance Jiřího Valentu a paní poslankyni Veroniku Vrecionovou. V tom případě vás ještě jednou poprosím o přihlášení kartami, protože se nám ještě neustálil počet přihlášených. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády. Podal upřesňuje svoji omluvu, že se vztahuje až na další pracovní dny. Dnes bude přítomen.